My dopředu víme, že tam musíme notifikovat. My dopředu víme, že musíme obstát i s tím svým postupem. Takže ten, kdo takto postupuje, de facto dopředu ten projekt zdržuje a de facto dopředu ten projekt zpochybňuje. No to přece není rozumné! Přesně tohle se píše v té zprávě, kterou podepsal pan vicepremiér Hamáček a zná ji i pan vicepremiér Havlíček. "Zde tedy jde o jednu z klíčových otázek, na kterých celá filozofie projektu stojí. Ta spočívá v tom, že se nebude postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. "Následně stanovisko změnilo a za možné jej považuje. Proto je třeba klíčové základní bezpečnostní zájmy v procesu, včetně zadávací dokumentace, skutečně a prokazatelně ošetřit." Úplně zbytečné chyby! Protože to má i závažný důvod právní. Platí ještě tyhle připomínky, nebo už byly změněny? A ví někdo ještě, k čemu se vyjadřuje? "Je třeba upozornit, že proto předpokládáme, že bude investorem státu zcela jasně a přesně sděleno, jaké rozdíly byly do dokumentace a za jakých důvodů zapracovány mezi první verzí zaslanou státu a druhou verzí." K tomu by se znovu měly všechny subjekty, které zastupují stát, vyjádřit a ze svých expertních pohledů posoudit tu poslední verzi. Tohle je tak závažné! Podle čeho a podle jakých požadavků? Kdo za to nese zodpovědnost? Takže máme rozdíly mezi první a druhou verzí - říkali jsme si, možná už máme třetí nebo čtvrtou. "Bude předána státu po zapracování prvních připomínek. Transparentnost vůči státu je v tomto ohledu podmínkou nutnou k tomu, aby se stát mohl pozitivně vyjádřit k textu zadávací dokumentace." Tady je opravdu velká odpovědnost pana ministra, vicepremiéra za to, jakým způsobem jeho tým na MPO tohle posoudí, protože to by mohlo mít velmi závažné dopady, a jak to předloží vládě. Dokáže vláda posoudit tento velmi závažný dokument s tolika připomínkami? Schválí takovou zadávací dokumentaci přes všechny tyto zmíněné, i procesní, chyby? "Dalším problémem je možnost zohlednit pozitivně nabídku spolufinancování ze strany dodavatele." Takže opět se dostáváme k tomu, že my postupem, který navrhuje vláda, se nedostáváme k větší konkurenci mezi dodavateli, my se nedostáváme k cíli. Takže ti, kteří budou zajišťovat fyzickou ochranu areálu, budou muset mít prověrku. Rozhodně to není přístup, který by garantoval bezpečnost českého státu. "Doporučujeme zvážit, zda nepožadovat prověrky od dalších vymezených subdodavatelů a dodavatelů.
Tuto otázku si opakujme, tuto otázku si klaďme. Pan poslanec Holík zde hovořil o tom, že nakupujeme uran na světových burzách - to je naprostý nesmysl, tak to není. Samozřejmě jde o to, jakým způsobem jsou tam namíchány některé ty látky, jaké jsou používány materiály.
Omlouvám se, vypršel čas, pane poslanče.
Paní kolegyně Langšádlová tady mluvila o bezpečnosti. Musíme si uvědomit, že naše země musí být energeticky soběstačná a bezpečná. Připomeňme si, že je zde v plánu odejít od uhlí neboli zavřít všechny uhelné elektrárny. Takže pokud by k tomu došlo, bude se jednat o naprostou nezodpovědnost a hazard s naší energetickou bezpečností. Obnovitelné zdroje nejsou tak čisté, jak se myslí, jejich výroba i jejich likvidace je zatížena velkou uhlíkovou stopou. Jádro: mluvil jsem tady minule o podpoře ze strany Nizozemí, můžeme doufat v podporu Švédska, ale také Polsko chce stavět nové jaderné zdroje. Tam bychom se měli obracet, ucházet se o pomoc v boji proti Evropské komisi za to, aby jaderná energie byla vnímána jako energie čistá.
Ano, čas, děkuji za dodržení.
A mohl bych pokračovat. Protože to, co tady zažíváme, je typická obstrukce. Obstrukce je součást každé parlamentní práce a každý jednací řád na ni nějak pamatuje. Náš legislativní proces trvá běžně šest měsíců. To je doba, po kterou je potřeba projednat zákon v prvém čtení, ve druhém, ve třetím čtení, poslat do Senátu, případně vrátit a dát prezidentovi k podpisu. Tento návrh zákona, a proto na to reaguji tímto způsobem, je tady od 11. srpna loňského roku, čili je lež, opakuji, je lež, že by bylo málo času na jeho projednání a že by se jím nikdo nezabýval. Ta byla dlouho překročena a v listopadu loňského roku projednal tento návrh zákona také výbor pro bezpečnost. Garanční výbor 1. prosince projednal závěry druhého čtení a připravil tento zákon do třetího čtení.
Ano, zazněl procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Žádost o odhlášení jsem slyšel, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Ano, nejprve budeme hlasovat, pokud nikdo nebude namítat, o protinávrhu, tedy dvakrát 20 minut, omezení vystoupení. A pokud to neprojde, tak budeme hlasovat o původním návrhu. Namítá někdo proti tomuto postupu? Ne, tak budeme hlasovat. Zahajuji hlasování.
Takže asi podávám námitku proti vašemu...
Já se domnívám, že lze, a navíc to odhlasovala Poslanecká sněmovna. To si nedovedu představit, proč by to nebylo možné, když jsme se k tomu rozhodli. Teď neříkám svůj názor, ale jako předsedající musím hájit rozhodnutí Sněmovny a pravidla hry.
Učím na fakultě jaderné fyziky. Ta situace je nepřehledná, já se musím poradit s klubem a s ostatními partnery z opozičních stran. Děkuji vám za vaši vlídnost a vstřícnost.
V tomto ohledu zadávací dokumentace klíčové bezpečnostní zájmy stanovené vládou zohledňuje nedostatečně." Nepřijatelné, naprosto zásadní. Máme tady sedmnáct definovaných hrozeb... Takže ze sedmnácti definovaných hrozeb máme pět. To ukazuje, že bezpečnostní zájmy, které měl investor do dokumentace zapracovat a ochránit, nejsou zapracovány dostatečně. To znamená, že my nedodržíme ani to, co je standardní u podstatně méně významných a finančně objemných investic, u méně významných strategických investic? "Řada opatření v tabulce uvedených také není vůbec řešením bezpečnostních zájmů identifikovaných ve výše uvedených dokumentech. My bohužel nemáme možnost se s ním seznámit. Proč? "Využití těchto kritérií v zadávací dokumentaci by přitom zohlednilo ohrožení bezpečnostních zájmů vymezených v tomto dokumentu. Doporučuje se proto, aby investor právě tato demonstrativně uvedená kritéria ze strany 21 a 22 zmíněné zprávy zapracoval do zadávací dokumentace tendru tak, aby rizikům předešel." A tak opět se musíme ptát, ale hlavně musíme dostávat ty odpovědi. Bylo již zapracováno? Můžete nám, pane vicepremiére, garantovat, že byly zapracovány tyto výhrady? Jak jsou ošetřeny naše bezpečnostní zájmy? To je také, o čem jsem hovořila. Je potřeba nejenom ve výběru dodavatele, ale i dopředu jasná kritéria, která by mohla vést k vyloučení dodavatele. Vy jste, pane vicepremiére, hovořil několikrát o možném vyloučení v průběhu nebo na konci tendru. To je naprosto logický požadavek. To si myslím, že je také velmi alarmující. Předvídatelnosti. "Toto zapracování je v zájmu transparentnosti - a předvídatelnosti vůči uchazeči" - opravdu solidnosti i vůči těm možným uchazečům - "a současně je v zájmu zmíněného dodržení povinnosti zapracovat vládou schválené bezpečnostní zájmy do zadávací dokumentace." To znamená, že by to měl být opravdu demonstrativní, jasně definovaný výčet, který tato kritéria obsahuje právě na té straně 21 a 22 - který my jsme nikdy neviděli. Vůbec nerozumím tomu, proč je od počátku nedeklaruje, a nepožaduje. Jak je tohle možné, nechápu, nerozumím. A rozhodně to není obhajoba bezpečnostních zájmů státu ze strany vlády, pokud tak nečiní. "Je otázkou, zda pro eliminaci identifikovaných bezpečnostních rizik stačí u vybraných technologických částí požadavek dodání společností registrovanou na území EU, NATO. Opatřit si takovou společnost není komplikovaný problém. Navrhujeme proto dikci v tomto ohledu v zadávací dokumentaci změnit, respektive zpřesnit." Nejsou promítnuty. Říkali jsme si, že tento postup by mohl být zpochybněn ÚOHSem, Evropskou komisí, soudy. Vždyť jenom to, co jsem tady říkala, kdy se mění zadávací dokumentace v průběhu času, ve chvíli, kdy už státní subjekty ji posuzují, a mnoho dalších úplně konkrétních výhrad. A tak bych vás k tomu ještě jednou, pane vicepremiére, chtěla vyzvat a poprosit o to, abyste nehazardoval s našimi bezpečnostními zájmy.
Děkuji paní poslankyni. Prosím, máte slovo.
Kolegyně už v úvodu naznačila odklon od jádra, že to bude bezpečnost naší země. Chtěl bych vyzvat: Dejme prostor konkurenci, ať vyhraje nejlepší, ať vyhraje ten, který dá největší prostor zapojení českých firem. V současné době u nás pracuje šest bloků typu Voroněž, pracují bez problémů. Jediný problém byl u Temelína, kdy jsme nakupovali palivo od Westinghouse. Takže nechme, já v tom nevidím žádnou bezpečnost. A zeptal bych se: Co teď s těmi šesti bloky v rámci bezpečnosti uděláme?
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Uvědomme si prosím, že toto je mimořádná schůze, mimořádně svolaná.
"Je dále zřejmé, že s ubíhajícím časem a postupem celého projektu se budou zvyšovat obtíže a problémy spojené s případnou snahou bezpečnostní problémy vyřešit, zvláště ty, které již existovaly na počátku procesu", a to vyřešit bez výrazných nákladů a ztrát. Manévrovací prostor pro vládu se bude zkrátka s postupem času zužovat. A vědomě, protože všechna upozornění tady zazněla, nejenom tady, zaznělo to tady už několikrát, je to dokumentováno, je pro mě nepochopitelný tento postup. Souvisí to s požadavkem na existenci již postavené referenční elektrárny o požadovaném výkonu." Komu to vyhovuje? "Podobně toto platí pro společnost EDF, která chce sice nabídnout reaktor o výkonu 1000 MW, ale ten ještě nemá postavený, má pouze referenční reaktor 1600 MW. Je pak velkou otázkou, jak striktně v procesu výběru uchazeče bude toto kritérium uplatňováno, protože by snadno mohlo být použito jako eliminační." Proč je to takto upraveno? I tato připomínka a výhrada je natolik závažná, že si myslím, že máme být seznámeni s postupem. Byla tato dikce upravena? Nebo dopředu formou kritérií jsme to napsali tak, že některé, nebo většinu uchazečů, dopředu vyřazujeme? To je jedna z dalších věcí, o které nás musí na všech těch zmíněných úrovních vládní představitelé a zástupci ČEZu informovat. "Proto jako zásadní připomínku tedy vznášíme návrh dát do zadávací dokumentace několik základních bezpečnostních parametrů" - jsem přesvědčena, že tam musí být všechny ty, které přijala vláda - "které by musel splňovat každý uchazeč, respektive všichni členové případného konsorcia." Kdo za to nese politickou zodpovědnost? "Tento požadavek mimochodem také požaduje, aby byli účastníci řízení proti těmto požadavkům testováni před tím, než budou vyzváni k podání nabídek."
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 12. února na 79. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili rozpravu.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás informovala, že jsme se na úrovni koalice dohodli o tom, že tento důležitý návrh zákona budeme chtít vrátit do druhého čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o tak důležitou předlohu, že je opravdu klíčové, abychom se shodli na jejím konečném znění. Za mě je to v tuto chvíli ta správná cesta. Zároveň apeluji na to, abychom se skutečně - a Ministerstvo práce a sociálních věcí pro to udělá maximum - abychom se v týdnu od 1. března dohodli tak rychle, jak jsme to udělali u pandemického zákona. To znamená, to je ten postup, který podporuji. Myslím si, že je to důležité.
Mně tam naskočily dneska tři rizikové kontakty. Slyšel jsem, že někteří z vás mají pět rizikových kontaktů. Je to všechno prostě z tohoto sálu.
Prosím, neříkejte to.
Děkuji za slovo.
Prosím o klid v jednacím sále.
Co se podařilo, bylo zasedání výborů, takže výbory Sněmovny nyní jednají vzdáleně a současně veřejně, jsou přístupné veřejnosti. Stejně tak se podařilo díky panu kancléři a kanceláři Sněmovny, že tady můžeme chodit na antigenní testy. Myslím, že tak chodí i mnozí další. Tak velice stručně.
Paní a pánové, co se týká projednávaného bodu kurzarbeit, i tady, v této rozpravě, jsme byli svědky toho, že se obě strany v uvozovkách sporu spíše zakopávají v pozicích. Takže já bych rád vyzval k rychlé rozumné dohodě. Každý musí ustoupit, každý musí hledat kompromis, a přimlouvám se za to, aby i jednotliví členové tripartity hledali spíše shodu než neshodu. Připojuji se tedy k tomu, co tady bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna, její vedení a její Kancelář svoji práci zvládá.
Děkuji, pane předsedající. A mám dotaz, ať skončím nějakým pozitivním poselstvím pro nás a občany.
Nyní se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí. Hlasování číslo 4, přihlášeno 94 poslanců, pro 94, proti žádný.
Je to tisk, který potřebuje ještě nějakou podrobnou diskusi. Nemusí to být pandemie, ale povodně či nějaká jiná neštěstí.
Ale vy tedy budete až po panu poslanci Bauerovi.
Vážené kolegyně, kolegové, kdyby vás teď poslouchali nebo viděli naši němečtí kolegové, jakou blamáž a jakou bramboračku jste udělali z kurzarbeitu, tak mám pocit, že by se snad i museli ohradit proti tomu, že jsme si vypůjčili jejich německé slovo pro jejich velmi funkční zákon. Bohužel vy, to znamená především vládní koalice, jste z toho skutečně udělali bramboračku.
Já si myslím, že vedení Poslanecké sněmovny pro to dělá vše. My tu sedíme pořád, vy přijdete na váš zákon. Já si myslím, že Sněmovna pro nás dělá všechno a je to na každém z nás, jak se k tomu staví a postaví.
Nyní vystoupí pan poslanec Juříček.
Na rozdíl od Honzy Bauera, prostřednictvím předsedajícího, bych chtěl velmi ocenit paní ministryni Janu Maláčovou za toto gesto, že to stáhneme do druhého čtení, protože je svým způsobem odvaha přiznat, že jsme neudělali něco úplně dobře. Jsou tady dva návrhy. Děkuji za pozornost a ještě jednou bych chtěl ocenit, že paní ministryně to takovýmto způsobem dokázala zvládnout.
Dáváte prostor, dobře.
To je jen prosba na vás, kolegyně a kolegové.
Musím se zde paní ministryně a Ministerstva práce a sociálních věcí zastat, protože to, v jakém stavu se to projednávání nachází a jaké předlohy zde máme, to je také výsledkem celého toho dlouhého projednávání na různých úrovních. Já si za nimi stojím a myslím si, že paní ministryně také.
Nechali jste ČEZ úplně volnou ruku v postupu a necháte se pak jenom seznámit s výsledkem? Pošlete panu řediteli Benešovi dopis, že může spustit tendr, protože je všechno v pořádku, přestože zkrátka nebyly splněny smluvní podmínky? Jaká je představa vlády? "Bez těchto kritérií by v zadávací dokumentaci byla paradoxně pouze ekonomická či technická kritéria, která mohou být eliminační pro některé uchazeče." Neslyšeli jsme: Vláda vyvolala jednání s ČEZ, požaduje, aby to bylo napraveno, aby to bylo doplněno. Nic takového tady nezaznívá. Opravdu je to z několika důvodů, ať už je to aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek, ať už jsou to všechny ty další důvody. Já vím, že tady v tom snad již došlo k nějakému posunu. Sice budeme říkat, že chceme co největší konkurenci, ale budeme stát třeba před jednou nabídkou, protože to je dokonce velmi pravděpodobné. není zřejmé, zda již bylo vůbec provedeno, a zda tedy byly informace obsažené ve varování zohledněny při koncipování dokumentace, determinující výběr dodavatele." "Doporučující připomínky.
Máme tady první bod pevně zařazený na 14.30 a jedná se o Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková. Tak, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Soubor těchto návrhů také znamená posílení efektivních nástrojů státu pro boj s různými sociálně patologickými jevy v naší společnosti, které můžeme v koncentrované podobě vidět, a se všemi negativními důsledky, například ve vyloučených lokalitách. Náš návrh vznikal v těsné a intenzivní spolupráci s odborníky z praxe, kterým tímto velmi děkuji za jejich odbornou a účinnou pomoc. Já si toho osobně velmi vážím. Chceme jako hnutí SPD, aby se státní pomoc v hmotné nouzi napříště stala prostředkem v zásadě pouze pro ty životní situace, kdy si její příjemce anebo žadatel o ni z objektivních důvodů nemůže dočasně obstarat příjem vlastní prací či podnikáním, případně když mu jeho nízký příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb pro něho a jeho děti. Současné legislativní, procesní a institucionální nastavení mechanismů a praxe v této oblasti sociálních dávek umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové jednání, navíc často fakticky nepostižitelné. Jde nám o zvýšení adresnosti vyplácení těchto sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat. Zde je zcela na místě, když jim stát podá pomocnou ruku, stejně tak jako starobním důchodcům a osobám se zdravotním postižením. Náš návrh obsahuje a přináší sedm konkrétních změn. Dále chceme přiznat úřadu práce pravomoc vyřadit z okruhu příjemců ty osoby, které porušily režim dočasné pracovní neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Výsledkem této práce je vznik komplexního pozměňovacího návrhu k naší původní předloze, kterou vám tady za chviličku představí pan poslanec Marek Novák. A vás prosím o jeho podporu v dalších čteních.
Tak to byla Lucie Šafránková. Dále byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vyzývám tedy vládní strany, aby zajistily přítomnost alespoň jednoho ministra na jednání schůze Poslanecké sněmovny.
Dá se očekávat, že to bude velmi krátký bod, zhruba na 20 minut. Je to sněmovní tisk 896 a bod 39 programu této schůze. Děkuji.
A znovu vás poprosím o dodržování klidu.
Já tedy mluvit musím, pane předsedo, tak doufám, že mám výjimku. V pátek máme také domluvený poloviční formát. Abyste byl klidný, my jsme hlasovali u tohoto zákona pro sněmovní verzi - považujeme senátní verzi za lepší, ale pokud by neprošla, tak jsme samozřejmě připraveni podpořit sněmovní verzi. Není naším cílem to, aby ten zákon nebyl přijat, chceme, aby byla přijata lepší verze, ale i ta sněmovní verze je prostě lepší než nic.
Já vám děkuji.